Všichni, si myslím, ho přivítali. No vydržel nám asi týden. Pak už na tom minulém jednání tady začaly padat různé návrhy, jak ho přepsat. Já jsem rád, že se nám podařilo aspoň dohodnout to, že tedy vzešla nabídka opozičním stranám, ne všichni to využili, aby se účastnili jednání Ústředního krizového štábu. Možná si některé věci můžeme vyříkat tam. Ale tak jak to tady všichni společně vedeme, tak to daleko nedovedeme. Protože ta epidemie neskončí. Ta epidemie neskončí Vánocemi. Ta čísla říkají, že to bude zázrak, když příští týden to bude na trojce. A ukazuje to, že ten boj prostě bude dlouhý a bude nepříjemný. A souhlasím s těmi, kteří říkají, že tím řešením je očkování. Ale zase, ještě ani nedorazila ani kapka vakcíny, a už je to zase všechno blbě. Vláda tady připravuje, pan ministr se svým týmem na tom strávili spoustu času, připravují vakcinační strategii. Shodneme se na tom, probereme to, co je potřeba, jaká bude role krajů, jaké budou logistické potřeby a tak dále. A potom se to může spustit. Tak to je bohužel aktuální smutná realita české Poslanecké sněmovny. Koupili jsme si tím, nebo máme díky tomu dalších 14 dní. Tady jsou státy, které mají odhlasované nouzové stavy někdy do půlky jara příštího roku.
Pokračujeme ve vystoupení s přednostními právy. Prosím, máte slovo.
Takže já to asi dokončím. Je to jejich politika, jejich rozhodnutí. Akorát jsem neslyšel, jak by postupovali oni. Nějaké nástiny tady byly, ale vždycky to bylo takové v té obecné rovině, co by se mělo, jak by se mělo a co je potřeba. Já myslím, že co by se mělo, jak by se mělo a co je potřeba, ví skoro každý. Vědí to i ti chlapi v hospodě, kteří o tom diskutují, protože těch možností je vždycky hodně. Byla zde vznesena otázka, zda je potřeba vůbec nouzový stav, nebo zda můžeme postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten výčet byl velmi dobrý. A bylo zmíněno nasazení armády a hasičů. Takže tam, pokud si dobře pamatuji, zaznělo, že armáda byla nasazena teď v rámci nouzového stavu za ty dva měsíce v podstatě na 61 místech, jestli si to tak dobře pamatuji. Možná že úplně ne, ale šedesátka tam určitě padla. Vězeňská služba nic takového neměla, teď to má v zákoně, protože taková situace může nastat. Jak to funguje v některých věznicích, radši ani nebudu zmiňovat, to je na jiné místo.
Ale to tak není. Ta diskuze o nouzovém stavu určitě o tomto není. Je to diskuze o rozumnosti, přiměřenosti, srozumitelnosti opatření, která se přijímají. A tu rozumnost, přiměřenost a srozumitelnost, to bych podtrhl. Já se k těm právním věcem ještě za malou chvíli dostanu. A je to tak trošku opravdu pořád dokola. Vždycky přicházíme s požadavky, kritikou, podněty, nápady, podanou rukou. A vláda vždycky říká ano, my to zohledníme, už příště to bude jinak, a teď je složitá situace, a příště je to zase stejně. Měli jsme Semafor, ten neplatil, nefungoval, tak se udělá něco jiného, přišlo se se "psem", ten PES už taky úplně neplatí. Přestal platit pro školství, pak přestal platit ten jeho harmonogram, teď už neplatí ani body, tak už je nějaký MEZIPES, a pořád dokola. Tady jde o to, že to je absolutně nesrozumitelné pro občany. Vždyť u toho "psa" jim bylo slibováno, teď si to bude moct každý spočítat, teď bude moct každý podnikatel vidět, co ho čeká, teď budeme všichni vědět, jaká opatření přijdou, když... Nebo jeden příklad: diskriminace malých prodejců, malých podnikatelů, která nemá žádné zdůvodnění epidemiologické, zdravotní, nemá prostě tento důvod, je to nelogické opatření. My jsme na to upozorňovali od poloviny listopadu. Snažíme se, aby vláda s tím něco udělala, ale zatím s nějakým racionálním řešením vláda nepřišla. My jsme si na to nechali udělat takovou důkladnější právní analýzu a z ní vyplývají následující věci. Z toho, co se tady ukazuje, a z toho srovnání vyplývá následující věc. A to se obáváme, a bylo to tady ukázáno na řadě příkladů, že všechna ta opatření, se kterými vláda přichází, nejsou. Není to pravda. Vláda má dost nástrojů na to, aby rozumným způsobem i bez nouzového stavu opatření, která jsou vhodná, potřebná a přiměřená dané situaci, přijímala. Chci skončit velmi pozitivně. Chci skončit, celé to moje vystoupení bylo velmi pozitivní, ale chci skončit skutečně znovu nabídkou vládě, abychom na těch věcech, které jsou před námi, které nás čekají a které jsou velmi důležité, abychom na nich spolupracovali. Já tu jenom připomenu, už to tady zmiňovala paní předsedkyně Pekarová Adamová, třeba ten dnes veřejnosti představený výstup našeho AntiCovid týmu, kde odborníci přicházejí s řešením a s konkrétními návrhy úpravy toho systému PES, tak aby skutečně fungoval, abychom nemuseli mít nouzový stav už v tom prvním, nebo nejnižším stupni.
Pan premiér, pan Hamáček, pan ministr - my jsme zastavili něco. To je matematicky logické. Čili tohle prostě není pravda, že by vláda jakkoli vědecky řídila průběh epidemie populací. Není to pravda. Vláda netuší, jaká opatření přináší jaké - a některá opatření, zda vůbec - pozitivní efekty. Další věc, která je jasná, pane ministře, vláda nedokáže prognózovat vývoj epidemie. Já nevěřím, že když jste před čtyřmi dny rozvolňovali, že jste věděli, že se to zase jako navrátí a teď to budete zpřísňovat. Vaše opatření mají z drtivé většiny politický charakter. Zakázat velká nákupní centra před Vánocemi se vám nechce, ale z politických, nikoliv epidemiologických důvodů. Nejsou všechny země, jak tady neustále tvrdíte, ve stavu nějakého třikrát přísnějšího lockdownu, než je Česká republika. Afrika nedělá vůbec nic, nečetl jsem, že by tam vymírala populace po milionech. Švýcaři zaznamenali stejný pokles nakažených jako Česká republika bez drakonických opatření a mají asi o 40 % méně mrtvých. Čili není pravda, že ta cesta, kterou vy jdete, je ta jediná možná, jediná jakoby vědecky opřená. Vaše vládní opatření stojí miliardy korun denně a likvidujete lidi a celé rodiny ekonomicky po tisících. Zkrátka a dobře, vy tu epidemii neřídíte, nemyslete si to. Já chápu, že to svádí, že se cítíte důležitě, je to velká odpovědnost. Buď ještě bude akcelerovat, nebo se zmenší.
Prosím, máte slovo.
Dneska nás přesvědčujete, že se na ně dostane. V lednu, v únoru si povíme. Já pevně věřím, že to tak bude, nebo přeju si to, ale vzhledem k tomu, co se tady dělo za poslední měsíce, mám vážné obavy, že to zvládnete. Moc bych si to přál. Moc bych si také přál, abyste mě nenutili nechat se očkovat, abyste to nechali na mně samotném, protože mé zdraví je můj majetek a ne majetek někoho jiného. To, doufám, Poslanecká sněmovna nedopustí. Všichni většinou tady mluví o dobrovolném očkování. Co bych se chtěl zeptat pana ministra, je to podle mě důležité. I to rozdělení těch standardních covidových lůžek i těch specializovaných.
Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji. Já se pokusím v krátkosti a věcně reagovat na komentáře, které tady byly předneseny. Bylo tady hovořeno o tom, že nouzový stav je proto, abychom točili volantem. Točit volantem je obtížné, když neznáte silnici, po které jedete, a my po té silnici všichni jedeme poprvé. Upozorňuji ale na to, stejně tak jako je to ve všech ostatních zemích, že ve chvíli, kdy propukne výrazné komunitní šíření, tak každé trasování bude selhávat. Náš systém je nastavený tak, že do jisté míry utrasuje zhruba 6 tisíc nově nakažených osob denně. Upozorňuji také na poměrně podstatnou záležitost, že ve chvíli, kdy hovoříme o komunitním šíření, je trošku protimluvem hovořit o tzv. klastrech, nebo, chcete-li, ohniscích. Ve chvíli, kdy je komunitní šíření, pak klastr jako takový ztrácí smysl. Ve chvíli, kdy zjistíte za pár dnů, že jste pozitivní a začne se vás někdo ptát, kde jste se nakazil, pravděpodobně si vzpomenete na hospodu, nemusíte si vzpomenout na ten rohlík z Tesca. Jak se tady volá potom, aby všechno bylo na základě nějakých přesných dat a vědeckých teorií, tak jenom upozorňuji na to, že při komunitním šíření klastry do jisté míry ztrácejí svoji informační hodnotu, nicméně to nic nepopírá na tom, že my samozřejmě tato data zpracováváme a budeme je mít k dispozici a dostanete je k dispozici i vy. V případě, že se jednalo o vyšetření, která vedla hygiena, tak je to tam také zmíněno. Chtěl bych se velmi ohradit oproti tomu, že máme nejvíce smrtí v Evropě nebo ve světě. To prosím není pravda. To je jedna z mnoha dezinformačních kampaní, která vůbec nevím, proč je vedena. Napadá mě jenom, že bychom chtěli vlastní lidi vystrašit. To prostě není pravda. My máme jakousi nevýhodu, já ji spíš považuji za plus, ale je otázka, jak se na to díváte, my naše data hlásíme velmi přesně i v kontextu všech evropských zemí. Takže ve chvíli, kdy přestanete tato data hlásit anebo kdy je vůbec nebudete udávat, potom nemáte problém, samozřejmě. Jako třeba Slovensko, které v podstatě nemá žádné úmrtí na covid. Já to vysvětlit neumím. Nijak ho neshazuji pod stůl a určitě by to nějakou změnu vyvolalo, jenom upozorňuji na to, že covid není ani jediné a ani nejzávažnější onemocnění. Takže v případě, že ji nedostali všichni, tak se za to omlouvám, ale je to technická chyba nikoliv na mé straně. Takže tuto informaci věřím, že všichni ve svých mailech najdou. Máme objednáno nebo garantováno množství pro dvojnásobek české populace, kterou potřebujeme naočkovat, to znamená, asi 16 milionů lidí, potřebujeme naočkovat kolem 7 milionů lidí. Není pravda, že nemáme očkovací centra, očkovací centra máme. Jsou tři úrovně té vakcinace, tak jak budou postupně aplikovány, tak jak bude nabíhat počet těch vakcín, očkovací centra ve velkých nemocnicích, menších nemocnicích a potom teprve ti praktičtí lékaři, případně ambulantní specialisté. A já jsem opravdu řekl, že to nechám rozeslat, až to uvidí vláda, protože mně připadá, že je korektní, abychom napřed to, co navrhujeme na vládě, ukázali vládě, a potom to rozesílali dalším subjektům, jakkoli si samozřejmě vážím všech z vás a všech politických parlamentních stran a nemám žádný důvod tuto informaci skrývat. Také zde bylo řečeno, že není žádná informační kampaň. Tak to prosím taky není pravda. Od tohoto týdne začaly menší kampaně, které organizuje Ministerstvo zdravotnictví, jsou v tisku, jsou v rozhlasu a jsou na internetu. Ano, je to později, než bychom si přáli, k tomu se přiznávám bez mučení, ale není pravda, že nic neběží a že nic nemáme. Také jsem tady slyšel, že jsme opustili nebo zabili nebo něco jiného udělali se "psem". To prosím také není pravda. Metodika je dodržována tak, jak byla od začátku. Já jsem od začátku říkal, že PES není jediným, ale jedním z důležitých údajů, toho se držím a nemyslím si, že bychom se nějak zpronevěřili tomu, co jsme od začátku řekli. Jenom si dovolím upozornit, že když se podíváte opět na všechny ty země, které zde byly několikrát citovány, potom zjistíte, že v podstatě všechny, všechny se odkazují na tzv. expertní názor. My máme aspoň nějaký systém, všichni ostatní mají expertní názor a k jeho rozhodování používají parametry, které jsou stejné nebo velice blízké těm, které máme, včetně citovaného Německa. A jak jsem už řekl opakovaně, jak třeba izraelské epidemiologické služby, tak německé konzultují opakovaně s ÚZIS a na naše data se dívají spíše s úctou než s despektem. Pokud se týká restaurací a hotelů, tak jenom opět se prosím podívejme kolem sebe na své sousedy. Všichni mají hotely a restaurace zavřené. Takže to, že je máme otevřené, byť s nějakým omezením, bych bral spíše jako snahu našim živnostníkům pomoci. Mně je líto, že to tak musí být, ale znovu říkám, všude jinde je zavřeno a ve chvíli, kdy by se ta situace nějakým způsobem měnila, tak jsou to všechny země, na které tak zde bylo upozorňováno, tak všechny tyto země nejdřív zavřou hotely a restaurace, můžete si to ověřit. Pokud se týká zákona o ochraně veřejného zdraví, ta navrhovaná novela, která zde byla konzultována i minulý týden, tak já jenom upozorňuji, že ve chvíli, kdy se vzdáme toho, aby ten centrální orgán mohl nastavovat ta pravidla, tak potom není potřeba, aby ten zákon byl. A jenom upozorňuji, že je potřeba nastavit ten systém tak, aby opravdu to mohl řídit centrálně. A to, co tady bylo konstatováno, že za současných okolností můžeme aplikovat metodiky plošně, tak je pravda, ale vzpomeňme si na judikaturu městského soudu z léta - ne, když se jedná o celou republiku.
Nyní navrhujeme zásadní přepracování "psa". A už tehdy, toho 9. září, tedy tři měsíce zpátky, jsme říkali: Připravte Česko, lidi na očkování. Němci už dnes mají očkovací centra, Britové už začali s očkováním, a co Česko? Potvrzuji slova jednoho z kolegů, předsedů stran, že jsem také nedostala žádný očkovací plán a strategii. A do toho je tady mohutná antiočkovací dezinformační kampaň, kterou se promořuje populace stejně rychle jako samotným virem. Co s tím dělá vláda? Jak s těmi dezinformacemi bojuje? Kde je osvětová kampaň? Jak to, že už neběží? No, kde je? Prosadili jsme usnesení tady ve Sněmovně s termínem, který měl termín už v polovině října. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Alespoň že byl zastaven ten trapný projekt vývoje vlastní české vakcíny, ta slepá kolej, která předem byla odsouzena k neúspěchu a nad kterou se marnila energie místo toho, aby byly ten čas, energie a kapacity použity na věci, které jsou opravdu potřebné. A vím, že to nebude v té první fázi. Ti musí být jednoznačně první na řadě, spolu se starými a nemocnými lidmi. Ale my bychom skutečně měli jít jako politici příkladem. A já bych chtěla požádat tímto i pana premiéra, který tady o tom sice hovořil dnes při představování žádosti o nouzový stav, aby to nepodcenili. Naše poslankyně Helena Langšádlová k této věci už navštívila toho třetího ministra v pořadí, třetího ministra zdravotnictví, aby nabídla kapacity a pomoc nejenom své vlastní, aby právě s těmito věcmi se účinně bojovalo. Intenzivně několik měsíců se tomu věnuje, nabízí pomoc, tak jako nabídl Dominik Feri pomoc ohledně webu, informačního webu, ale tato její pomocná ruku není vůbec opětována. A je to škoda a je to špatně. Suma sumárum, vláda nevyužívá nouzový stav efektivně k řešení epidemie. Umí jen ty hloupé, tedy plošné kroky, kterými jsou uzavírány společnosti. Vláda si tedy nezaslouží ani den nouzového stavu navíc. Neumí a nechce obnovit důvěru lidí. Umí, ale nechce přijímat návrhy opozice. Házení viny na lidi, vyhrožování, zavírání a decimování řady odvětví. Nemáme absolutní důvěru, že umíte situaci zvládnout. Že umíte výjimečný stav, tedy nouzový stav, využít právě ku prospěchu a k řešení. Trik, že najednou po jedenácti týdnech, co je obnoven Ústřední krizový štáb, když vám teče do bot, když se situace zhoršuje, najednou řeknete "milá opozice, jmenujte si tam po svém zástupci, jste vítáni", tak na ten vám fakt naskakovat nebudeme. To není konstruktivní snaha vyvést zemi z krize. Kdyby o tohle vám šlo, tak to nabídnete okamžitě s aktivací Ústředního krizového štábu. Tohle je jen snaha mít alibi. Mít alibi pro vaše selhání, vaše chyby a u toho my vám prostě svítit nebudeme. Klíčová rozhodnutí stejně nedělá právě Ústřední krizový štáb, ale vláda. A klíčová rozhodnutí stran ekonomické pomoci, stran těch řešení zdravotnictví by stejně nemohli naši zástupci prosazovat. Ta vláda má od nás všech těch námětů dost za celou dobu, a stejně si jede svou. Epidemie se pomalu zlepšovala, ale teď se začíná zhoršovat. A mě by zajímalo, máte to zanalyzované, proč tomu tak je? Vy děláte rozhodnutí často právě na základě dojmů z fotek na sociálních sítích. Házíte vinu na občany, že prý jsou nezodpovědní, že se příliš srocovali. Ale jaká je skutečnost? Přesto, že naprostá, drtivá většina lidí nepochybila. Dodržuje to. A samotná policie to potvrzuje. Umíte tedy aspoň chránit rizikové skupiny, ochránit nemocné a seniory? No neumíte. I přesto, že byly po velkou část zakázané návštěvy. Opět jeden z našich návrhů, už z toho 9. září, před třemi měsíci. Chraňme hlavně a pořádně právě rizikové skupiny. Co jste udělali? Poslali pět roušek a jeden respirátor, nehygienicky zabalené v obálce před volbami? Otestovali až v listopadu - to už jsme také navrhovali v tom září - otestovali jste klienty i personál v domovech pro seniory. A i to se neobešlo bez problémů. Takže to zásadní, co by se mělo dít, chránit ty nejvíc ohrožené, to se zase neděje. Ať po semaforu, kterému došla energie, šťáva, nevím, definitivně nepojde i tento systém PES. Řada z těch stupňů vůbec nepotřebuje nouzový stav, a přesto, přesto bude v pořádku z hlediska zákonů. Šlápněte na plyn v pomoci lidem. Schvalte odškodňovací zákon tak, aby pomoc byla vždy dopředu jasná, předvídatelná a firmy i živnostníci věděli, s čím mohou v případě dalších omezení, počítat. To pro jistotu, přestože ta plošná, hloupá omezení už nechceme. Aktivně vyvracejte dezinformace. Ale opravdu aktivně s tímhle pracujte, je to obrovský problém. Informujte pravdivě a úplně, srozumitelně, tak aby lidé mohli znovu získávat důvěru a věřit vám. Připravte jasný a kvalitní očkovací plán a vše potřebné, co s tím souvisí. Ať už dnes může běžet registrace všech zájemců o dobrovolné očkování. Umožněte lidem v domovech pro seniory a sociálních zařízeních styk s blízkými a rodinami tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Modely jsou, opět náš AntiCovid tým jej představil a navrhuje vládě, jak tohle konkrétně řešit.
Reprodukční číslo nad celou populací v současné době mírně překročilo hodnotu 1, ostatní parametry začaly stoupat velice mírně. Pokud se týká problému nákazy zranitelných skupin a seniorů, potom mi dovolte vás informovat, že v absolutních počtech vykazoval ještě minulý týden zásah seniorních skupin klesající trend, ale i to se dnes otočilo. Zatímco ještě minulý týden byly počty nově diagnostikovaných seniorů nižší než 700, dnes poprvé je číslo vyšší než tisíc. Dokládám to zde z toho důvodu, abych vás ubezpečil, že toto je zatím stále velmi riziková skupina. Pokud se týká rizikového skóre, které jsme před nějakou dobou zavedli, tak nyní již čtvrtý den je lehce nad hranicí mezi stupněm 3 a 4, konkrétně na 64 bodech, a část krajů se pohybuje již delší dobu v těch skórovacích systémech vyšších. Všimli jste si, že je to veliký rozptyl, a záleží v podstatě na tom, jakým způsobem se bude epidemie chovat.